Daň je vyhlašována pouze zákonem, čili daň to není. Čili v tuto chvíli Sněmovna má určité stupně volnosti, jak to určí. Chtěl bych podotknout to, co trošku bylo zapomenuto v té debatě. Podle stávajícího platného zákona je to určováno vyhláškou, kterou vydává ministr průmyslu a obchodu. To je něco, co tady zůstalo ještě z dob minulého režimu. Já bych teoreticky ty poplatky mohl zvednout vyhláškou, ovšem tedy bez toho, že by se měnil samozřejmě poměr, kdo co dostane. To je stanoveno zákonem. Tento orgán má právo si to nastavit, jak bude chtít. My jsme navrhli nařízením. Může se to posunout směrem k vyhlášce, může to nařízení mít omezené, tak jak je to v tom kompromisu, anebo si také může vzít tu kompetenci, že to bude děláno pouze zákonem. Chtěl bych požádat, protože na tom není nic špatného, že to bude děláno nařízením vlády, že to bude děláno jednou za čas. Teď několik slov na obranu parlamentní demokracie. Pan kolega ministr zemědělství tady vystoupil s tím, že když se něco dohodne na koaliční radě na vládě, že už to potom musí být schváleno v parlamentu. Kdyby to bylo takto jednoduché, tak sděluji, že je nás tady 193 zbytečných. Pak by stačilo, aby po volbách v daleko menší místnosti sedělo sedm předsedů parlamentních stran, ti by hlasovali jako akcionáři v akciové společnosti a nebylo by zapotřebí tady živit 200 lidí. A přesně kvůli tomu vedeme debatu v parlamentních výborech, vedeme debatu na plénu.
Prosím, máte slovo. Prosím, máte slovo.
Dejte nám ty svoje peníze a my potom následně, až nás přijdete poprosit, že je potřebujete, vám budeme říkat, na co je dáte, a nejlépe, komu je dáte. Legitimní rozhodnutí, se kterým já nesouhlasím, protože ti, co říkají, že chtějí opravdu pomoc těm regionům, by měli udělat všechno pro to, aby v tom regionu peníze zůstávaly. Takže tohle se mi principiálně nelíbí a není to možné podle mě podpořit. K těm jednotlivým pozměňovacím návrhům. Nejprve jednu zkušenost a pak vlastně komentář k těm pozměňovacím návrhům.
Podle mého názoru je to vše.
Já mám stejný názor. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. S přednostním právem pan předseda Sklenák. Ano, to je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bezprostředně. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana předsedy Sklenáka.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se omlouvám, chtěl jsem hlasovat pro, zdržel jsem se. Zpochybňuji hlasování.
Já jenom k hlasování nebo k jednání po 19. hodině. Nezlobte se na mě, dneska tady vzniklo dlouhé projednávání bodu, kde už mohlo víceméně být formální projednávání a hlasování. Zavinil to poslanec koalice, dokonce ministr koaliční vlády, který tady rozpoutal tuto diskusi. O čem to pořád je? Tak prosím, ať se koaliční ministři, koaliční poslanci, někteří tedy, připraví na ta jednání řádně, a pak tady nemusíme být ve večerních hodinách.
To určitě nebyla námitka, co tady řekl před chvílí pan poslanec Pleticha, takže o tom podle mě hlasovat nemůžeme.
Zahajuji hlasování a ptám se... Tak končím hlasování, prohlašuji ho za zmatečné a prosím pana předsedu Kalouska.
Ale pane poslanče Pleticho prostřednictvím pana předsedajícího, porovnejte si ty dvě formulace po sobě, co jste řekl. Vy jste neupřesnil formulaci. Vy jste řekl něco úplně jiného. Vy jste nás prostě mylně informoval.
Já mám prosbu na pana předsedu Poslanecké sněmovny. Opakovaně se děje, že v průběhu jednání pléna jsou svolávány jiné orgány Poslanecké sněmovny. Tak si vyberte. No tak já to nemůžu zrušit. Já nevím proč. A ještě k tomu chcete jednat o dvě hodiny déle! Jak pak mají poslanci z mého klubu možnost vystoupit k projednávaným bodům? Nemohou si vybrat.
Já dám slovo panu předsedovi vlády. Dnes zasedá organizační výbor, takže znovu tam tu věc můžeme projednat.
Chtěl bych ale reagovat na to, co tady zaznělo od pana předsedy poslaneckého klubu ODS. Já jsem tady byl včera na schůzi Sněmovny, jsem tady dnes na schůzi Sněmovny, budu tady zítra, budu tady i pozítří. Čili myslím si, že určitě není problém z hlediska mého kalendáře.
Je to v souladu s evropskými normami a pravidly, že předseda nebo předsedkyně, to je jedno, kdokoli to bude, jakákoli osoba, má spadat pod služební zákon? Já říkám že nikoliv, přestože u nás jsme si to tak nastavili. A druhý dotaz na pana ministra Mládka. Pane ministře, můžete říct termín, nebo naznačit, kdy bude ta notifikace, o které se tady pořád mluví?
Děkuji a nyní prosím s faktickou pana ministra Mládka.
To znamená bude odvolatelná panem prezidentem pouze za jasně stanovených podmínek.
Prosím, máte slovo.
Dámy a pánové, točíme se v kruhu. Slyšeli jsme tady, že pan prezident stávající ředitelku ERÚ neodvolá.
Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Prosím, pane zpravodaji. Ano, k tomu přistoupíme nyní. Dříve než tak učiníme, přivolám kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím.
Četl jsem v médiích, teď nevím jestli vyjádření pana ministra, nebo jeho náměstků, to se omlouvám, o tom, že je to jasné, že mají právní stanovisko a spadá tam. Snaha uvolnit to místo pro někoho, kdo půjde vládě víc na ruku, je evidentní. Jenom někteří.
Teď zde mám celou řadu přihlášek a potřebuji si ujasnit jejich formu. Dvě faktické od pana poslance Laudáta a pana poslance Blažka. A pan poslanec Černoch chce s přednostním právem. Takže já to nějak seřadím.
To není žádná sranda. V tu ránu by mohla být požadována jejich neplatnost a důsledky si asi dokážete představit.
Dobrý den, děkuji za slovo. Budu konkrétní.
Tady zaznělo, že se to nestihlo projednat. Ono by se to bývalo stihlo projednat, chyběla vůle to projednat. To, že se to neprojednalo, opravdu není otázka času, ale vůle.
Nyní se hlásí pan ministr vnitra, který má přednostní právo. Potom dám slovo panu poslanci Kučerovi.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, velice jednoduše. V původním služebním zákoně bylo počítáno s tím, a bylo to v tabulce, která byla součástí tohoto zákona, že předseda nebo předsedkyně ERÚ je z účinnosti služebního zákona vyňata. To se změnilo z našeho právního pohledu novelou energetického zákona, který byl řešen, pokud si správně pamatuji, poslaneckou iniciativou. Od této doby dle právního názoru našich expertů se na předsedkyni ERÚ služební zákon vztahuje. Z tohoto důvodu byla vyzvána, aby složila slib, což zjevně učinit nechce podle mediálních vyjádření. My jsme udělali kroky, které vláda vzala na vědomí. Ty kroky jsou, že právě z těchto důvodů je podřízenost služebnímu zákonu. Na základě toho dopisu bude moct definovat pan Postránecký tedy, jestli mimo službu paní předsedkyni postaví, či nepostaví. Já nevylučuji, že to bude předmětem soudního sporu, že to bude předmětem nějakého přezkumu. To já nevylučuji. Ale dle našeho názoru je tento výklad zjevný. Tak to je pozice Ministerstva vnitra.
Já se omlouvám panu poslanci Kučerovi, ale jsou tady další přednostní práva.
Kde je součinnost s prezidentem? A já ten pocit mám. Takže bych chtěl vědět, jaký právní názor má vláda jako celek. Jak se zachová, když dva členové vlády mají evidentně rozdílné názory - což se stát může, na tom není nic divného.
Co mi ale vadí, jsou snahy po nějakém systémovém přístupu. Toto je konkrétní problém úzké, velice úzké skupiny občanů, hlubinných horníků, a je proto na řešení speciálním zákonem. Neznám jiný obor lidské činnosti a práce, který by splňoval stejná kritéria, stejné podmínky jako hlubinní horníci. Proto si vyžaduje speciální přístup a to mi nikdo nevyvrátí, protože ostatní obory, vím, jsou těžké, ale toto je specifický případ konkrétní lidské činnosti. A nedokážu si představit systémový přístup, když nějaký budoucí zákon přijde, který by měl být v uvozovkách systémový. Stejně to bude vyčleněno hlubinní horníci a ti ostatní. Čili vyžaduje tento přístup. A na závěr mi dovolte říct jednu věc. Nelíbí se mi činnost pana Bakaly, nelíbí se mi činnost managementu OKD, nelíbí se mi přístup těchto pseudopodnikatelů, kteří vydělávají na těžké lidské práci a nyní se po odvedených dividendách nehlásí k zodpovědnosti, kterou měli. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče.
Mě mrzí na té celé záležitosti to, že bohužel se tímto načasováním i zkrácenou lhůtou z toho stává předvolební téma v krajských volbách. A to mně přijde, že si, vážené kolegyně a vážení kolegové, horníci opravdu nezaslouží. Takže já chci všechny vás moc poprosit - nezkracujme tu lhůtu, nedělejme z toho předvolební téma do krajských voleb.
Prosím, pokračujte.
Vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, předně bych se chtěl ohradit proti poznámce, kterou učinil pan kolega Kučera, neboť si myslím, že není naším posláním, abychom hodnotili své kolegy, ale abychom na faktech vyvraceli případné jiné názory. Víte, já si myslím, že ne krajské volby, ale situace, která je v OKD, je možná hnacím motorem, aby se to, co stát už několikrát řešil, řešilo urychleně. Od té doby se řešilo zdravotnictví pro horníky i sociální zabezpečení, od té doby se tradují pro horníky trošičku jiné podmínky. Pak v roce 2001 byl přijat zákon 188, který zpřísnil kritéria pro způsob stanovení výše starobních důchodů horníků, což vyvolalo celou řadu žádostí o zmírnění tvrdosti zákona. Chci tím jenom dokumentovat, že nejde o nějaké náhlé vzplanutí, ale že jde o postupný proces, který se takovouto salámovou metodou tady neúplně řešil, až ke konečnému řešení, které bych nazval určitým návratem k důchodové kategorii, a to je předložený návrh zákona. Myslím si, že by bylo nejjednodušší, kdyby Česká správa vzala rodná čísla horníků podle invalidních důchodů, podle toho, jak jim jsou propláceny různé příplatky, a zjistila jejich dožitelnost. To by bylo nezpochybnitelné, ale takový podklad dneska nemáme. Čili můžeme říci, že to zdravotnictví samozřejmě má v této oblasti daleko více práce než u jiných profesí, ale na druhé straně ten věk dožití snižují především smrtelné úrazy a to je solidní taky sdělit. Padla tady otázka, myslím od pana kolegy předsedy Stanjury, jak se na tom podílejí nebo budou podílet zaměstnavatelé. Aby se na tom mohli podílet, tak by tam už muselo být něco naspořeno a to je vina minulých vlád, že nedonutily zaměstnavatele, aby vytvořili fondy na toto řešení. Takže zavinil to stát, ne ti horníci. Možná si to prolobbovali ti zaměstnavatelé, to nebudu posuzovat, ale jestliže stát něco zavinil, tak je na státu, aby to taky napravil. Přál bych si, aby i v dalších odvětvích se ta situace řešila, ale řeknu to stručně: Vážení zaměstnanci, je třeba, abyste se odborově organizovali, měli silné odbory, které také za vás ty věci budou řešit.
Vaším prostřednictvím panu kolegovi Černochovi. To je jediný důvod, proč jsem o tom hovořil.
Prosím, máte slovo.
Tak ve svém prvním vystoupení, teď byla dvě, pana ministra vnitra mě skoro dojal, ale v té větě bych dal důraz na slovo skoro. Pak vznikl nějaký legislativní chaos - a kdo za to může? No, vládní většina, to je úplně jednoduché. Tak já chci připomenout některá data. No ale měli jste více než čtyři měsíce. Proběhlo druhé čtení. Mělo to poměrně dost výborů, když se podíváte. Ale jestli jste dobře poslouchali pana ministra vnitra, tak je to úplně jedno, jak budeme dneska hlasovat. Tak co budeme hledat za řešení? Marek Černoch tady dvakrát položil jasnou otázku na pana premiéra, zda paní Vitásková zůstane ve funkci od 1. března. A právě ty orgány, které má na starosti a ve své agendě hospodářský výbor, ta praxe uplatnění služebního zákona říká, že my, kteří jsme byli v menšině, jsme měli pravdu. Ale přestože to víme a před pár dny jsme projednávali změnu služebního zákona kvůli velvyslancům, tak nikdo z vládní většiny to nezvedl. Tak si vyberte. To je klíčová otázka, kterou dneska řešíme.
Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky, pana poslance Černocha, pana poslance Fiedlera a poté přednostní právo pana poslance Laudáta. Prosím, máte slovo.
Co se týče služebního zákona, tak už jenom představa, že by předsedkyně ERÚ měla spadat pod služební zákon, je nesmyslná v případě, že by měla zůstat nezávislá. Služební zákon je o tom, že v té chvíli by předsedkyně spadala pod superúředníka, kterého řídí ministr vnitra. Jakýkoliv ministr vnitra. Tedy v té chvíli není předsedkyně ERÚ nebo předsedkyně jakéhokoliv jiného úřadu, který musí zůstat nezávislý, nezávislá. V té chvíli je závislá, ať už to je superúředník, nebo to je ministr vnitra, jakýkoliv ministr vnitra, nechci se dotknout pana ministra Chovance. Nebo jaká bude budoucnost?
Poté faktická pana ministra Mládka.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Není náhodou nějaká evropská charta, nebo jak je ten dokument nazván, že předseda Energetického regulačního úřadu, ať je to kdokoli... ... předseda Energetického regulačního úřadu, ať je to kdokoli, nemá spadat pod služební zákon?
Já poprosím kolegy, aby se posadili na svá místa a nerušili přednášejícího v jeho projevu.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Problém tohoto zákona je v tom, že v tuto chvíli budu muset navrhnout vrácení zákona do druhého čtení, protože podle všech právních analýz v tuto chvíli je zákon nehlasovatelný. Já bych rád vysvětlil, jak tato situace vznikla.
Prosím poslance, aby se usadili, aby nediskutovali.
Proto navrhuji vrácení do druhého čtení tohoto zákona.
Já tomu rozumím, ale musíme dodržet správný postup. To znamená, tento návrh musí zaznít až v rozpravě. Potom otevřu rozpravu a požádám vás, abyste v ní s tím návrhem vystoupil. Já tedy otevřu rozpravu.
Nestihlo se to projednat v Poslanecké sněmovně, protože vládní většina nechtěla to stihnout. Jednoduché. Já rozumím dnešnímu návrhu pana ministra, nemám s ním problém. Jenom se zeptám, zda to není součástí tohoto řešení, protože se to zase nestihne. Ale kdo mi tady chybí u tohoto bodu, je pan ministr vnitra, který se urputně snaží dokázat, že šéfka ERÚ spadá pod služební zákon. Stejně urputně se to snaží dokázat jeho úředníci. Já nevím přesně, jak mám rozumět zprávě z médií, že vláda vzala na vědomí informaci Ministerstva vnitra, že šéfka ERÚ spadá pod služební zákon. Tak spadá, nebo nespadá? Máme věřit usnesení vlády, která to vzala na vědomí, to znamená nebyla proti? Já vím, že to je nepohodlné pro vás, ale pravidla mají přednost. A nevidím snahu, neříkám, že všech, ale některých členů vlády ta pravidla dodržovat. Pan ministr vnitra je tady, tak já bych ho požádal slušně, aby k tomu bodu vystoupil. Vždyť jsem říkal, že jste tady. Co si myslí váš úřad, vaše ministerstvo? Spadá šéfka ERÚ pod služební zákon, nebo nespadá? Já jsem přesvědčen, že nespadá - z logiky věci. Nemůže to tak být. Pak někdo vyrobil problém. Já nevím, jestli to byl ministr vnitra, nebo vrchní úředník. Opravdu tomu nerozumím. Takže pokud tam potřebujeme něco opravit, lépe naformulovat, zlepšit, vylepšit, tak já jsem pro. Ale nehrajme si s tím. Chtěl bych slyšet jasné slovo.
Nyní tedy pan poslanec Adámek s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Urban a připraví se paní poslankyně Semelová.
Já samozřejmě nechci rozvíjet polemiku na téma, které lidské zaměstnání je složitější. Já jsem, jenom pro objasnění, celý život nedělal jenom poslance. A pokud to tam tak je, tak je to zase náš problém, že není dost peněz ve zdravotnictví a ty lidi musejí tahat.